Návrh umožní zjednodušit pohled na český neziskový sektor i z hlediska zahraničních soukromoprávních a veřejnoprávních dárců a jiných podporovatelů. Status veřejné prospěšnosti v tomto ohledu může sehrát úlohu průkazu, že je určitá právnická osoba skutečně veřejně prospěšná. Tolik tedy k záměru předkladatele. Při podrobnějším prostudování předmětného návrhu však vyvstává řada otázek a zároveň i pochybností. Zdá se, že cílem zákona je pravděpodobně očistit či zlegalizovat i problematické společnosti nebo jejich části, případně zlegalizovat jejich příjmy. Sporné je i zaměření některých případných veřejně prospěšných společností. Podle mého názoru je třeba vyřešit několik zásadních věcí. Zákon však neřeší důvody, proč byl odňat. Například pokud budou prány peníze přes veřejnou společnost, proč jí znovu udělit status. Je tady důvod? Domnívám se, že není důvod takové veřejně prospěšné společnosti zakládat. Také otázka přípravy občanů k obraně vlasti či péče o veterány si zaslouží podrobnější rozbor. Veteránů je mnoho a samozřejmě by se mohlo dostat i na některé, kteří slouží například v různých nepovolených zahraničních institucích. Navíc se domnívám, že se nepočítá s veterány policisty a také hasiči. Další nejasnosti vyplývají z definice bezúhonných společností a prokazování bezúhonnosti. Budeme je vracet? Jaký bude postih pro takovou fyzickou či právnickou osobu? Z návrhu také není jasné, jakým způsobem budou společnosti financovány, budou žádat o dotace, budou mít úlevy na daních a podobně. Zde předkladatel počítá s tím, že bude vycházet zejména z účetní uzávěrky a zprávy auditora. Pokud by tomu tak nebylo, tak to bude vyžadovat vytvoření zcela nového typu správního řízení. Na závěr mi dovolte, abych tedy vyslovil domněnku, že nevím, jestli bude stačit projednání ve výborech.
Ono nelze hlasovat, že by návrhu slušelo vrátit ho k přepracování. Lze pouze hlasovat o tom, že podáte návrh na přepracování. Dobře, nechám o něm hlasovat.
Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, zahajuji další jednací den přerušené 55. schůze Poslanecké sněmovny a všechny vás vítám. Prosím, abyste se všichni přihlásili svými identifikačními kartami a případně mi oznámili, kdo žádá o vydání náhradní karty. Z členů vlády se omlouvá pan předseda vlády bez udání důvodu, pan ministr Brabec - zahraniční cesta, pan ministr Chovanec - zahraniční cesta, pan ministr Chvojka - zahraniční cesta, pan ministr Ludvík - osobní důvody, pan ministr Pelikán - rodinné důvody, paní ministryně Valachová - rodinné důvody a pan ministr Zaorálek - pracovní důvody. Tolik tedy omluvy. Vážené kolegyně a kolegové, chtěl bych vás informovat, že dnes, to znamená 14. března 2017, zanikl poslanecký mandát panu poslanci Adolfu Beznoskovi. Proto je nutno učinit některé ústavní kroky. Jedním z nich je slib nového poslance. Ještě, než dám slovo paní předsedkyni, tak vás poprosím o klid! Prosím, usaďte se na svá místa. Děkuji. Prosím, paní předsedkyně mandátového a imunitního výboru.
Pro neslučitelnost funkce člena úřadu s funkcí poslance dnešního dne mandát pana poslance Adolfa Beznosky zanikl. V souladu se zákonem náhradník nabývá mandát poslance, za nějž nastupuje okamžikem zániku mandátu tohoto poslance. Na uvolněný mandát poslance nastupuje náhradník z kandidátní listiny téže politické strany uvedený na kandidátní listině pro volbu ve volebním kraji, v němž byl kandidován poslanec, jehož mandát se uprázdnil, a to v pořadí podle výsledků voleb. Dne 3. března 2017 doručil pan Martin Kupka předsedovi Poslanecké sněmovny prohlášení učiněné formou notářského zápisu o vzdání se postavení náhradníka. Toto konstatování bylo zaznamenáno v zápisu státní volební komise o výsledku voleb konaných do Poslanecké sněmovny ve dnech 25. a 26. října 2013 a bylo doručeno předsedovi Poslanecké sněmovny. Druhým náhradníkem Občanské demokratické strany za kraj Středočeský je podle výsledků voleb do Poslanecké sněmovny konaných v roce 2013 pan Ing. Jan Skopeček, který tak dnešního dne nabyl mandát poslance. Za třetí -
Bude se za chvíli skládat slib nového poslance. Prosím.
Jenom dočtu dva odstavce. Prosím nyní pana poslance, aby předstoupil před Poslaneckou sněmovnu, a zároveň prosím pana předsedu Poslanecké sněmovny, aby přijal slib nového poslance. Vás, dámy a pánové prosím, abyste povstali, a já přečtu slib. Slibuji věrnost České republice.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
Děkuji, pane ministře.
Děkuji za slovo. Myslím si, že získané informace umožní národním daňovým úřadům reagovat na škodlivé daňové praktiky odpovídajícím posouzením rizik a správně zacílenými daňovými audity.
Jako první se hlásí pan předseda klubu ODS. Ano. Pokud chcete navrhnout zkrácení lhůty, tak je potřeba tak učinit teď. Ano, děkuji. Vzhledem k tomu, že byla podána námitka, budeme se zabývat návrhem na přikázání. Nejprve rozhodneme o garančním výboru. Zeptám se, zda je tady jiný návrh na garanční výbor. Pokud ne, budeme hlasovat. Ptám se, kdo souhlasí, aby garančním výborem byl výbor rozpočtový. Žádné další návrhy na přikázání nepadly. Zeptám se, zda někdo navrhuje ještě nějaký další výbor. Kdo je proti? Znovu prosím pana ministra financí Andreje Babiše, aby nám tento tisk uvedl, a prosím i pana zpravodaje Koníčka, aby zaujal místo u stolku zpravodajů.
Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, vážené dámy, vážení pánové, k projednání vám předkládám návrh zákona o řízení a kontrole veřejných financí a s ním související návrh změnového zákona. Návrh zákona je předkládán proto, že ve stávajícím zákoně o finanční kontrole není jasně stanovena osobní odpovědnost, není jasně stanovena povinnost chovat se hospodárně a není jasně vymezena role interního auditu v kontrolním systému. Z toho vyplývají neustálé potíže při řízení, kdy není jasné, kdo je za co odpovědný. Následné kontroly jsou vykonávány duplicitně a liší se ve svých závěrech. Návrh zákona představuje již několikátý pokus o reformu systému kontroly veřejných financí. Výsledkem jednání s připomínkovými místy bylo dosažení široké shody na tomto textu zákona, a to po více než deseti letech pokusů o novelizaci zákona o finanční kontrole. Když úředník či politik podepíše rozhodnutí, tak za něj odpovídá. Přestože je návrh zákona spojován s návrhem na rozšíření působnosti Nejvyššího kontrolního úřadu, jde o dvě samostatné oblasti. Jen okrajově se dotýká kontroly u příjemců dotací, kde nezavádí žádné podstatné změny. Nejvyšší kontrolní úřad je naproti tomu součástí systému externí kontroly, kontroly veřejnosti a parlamentu. Tyto kontroly mají různý předmět, způsob provedení i to, pro koho je kontrola určena. Je tedy nezbytné tyto dvě kontroly od sebe oddělovat.
Domnívám se, že i tomuto návrhu podobný osud hrozí. Návrhu před předložením do Sněmovny předcházela rozsáhlá diskuse v rámci připomínkového řízení a výsledkem je opravdu kompromis, o kterém se určitě povede rozsáhlá debata ve výboru. Doporučuji propustit prvním čtením a přikázat kontrolnímu výboru jako výboru garančnímu.
Otevírám rozpravu. Mám zatím dvě přihlášky.
Zahajuji všeobecnou rozpravu a táži se, kdo se do ní hlásí. Prosím.
Vážený pane předsedající, vážené kolegyně a kolegové, já si neodpustím ještě několik poznámek k projednávání stanoviska v kontrolním výboru, protože Nejvyšší kontrolní úřad ve stanovisku uvedl, že řada zákonů, předpisů a podmínek a pravidel je nastavena tak přísně, že současné naplnění všech požadavků není možné. NKÚ konstatoval, že vládě se v roce 2015 nepodařilo naplnit cíl v podobě snížení výdajů na konzultační, právní a poradenské služby. Ty se naopak meziročně zvýšily, ty výdaje. Podle mého názoru ti největší poplatníci velmi dobře optimalizují své odvody. NKÚ ve stanovisku také konstatuje, že s přihlédnutím ke skutečnosti, že se české ekonomice v roce 2015 dařilo a dosažené makroekonomické ukazatele vysoce předstihly prognózy, ze kterých se vycházelo při sestavování státního rozpočtu, je zřejmé, že vysoký meziroční růst příjmů z DPH byl způsoben spíše silným růstem výdajů na konečnou spotřebu v ekonomice než efektivnějším výběrem DPH. Přitom ministr financí ve svých vystoupeních uvádí, že je to způsobeno právě efektivnějším výběrem.
Žádnou přihlášku nevidím, v tom případě končím všeobecnou rozpravu a táži se, zda si pan ministr chce vzít závěrečné slovo. Není tomu tak. Pan poslanec Votava. Je to úprava, protože výbor říká: schválit nebo vzít na vědomí, takže budeme brát na vědomí. V tomto textu bude znít návrh usnesení. Není tomu tak. Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Konstatuji, že návrh usnesení byl schválen, a končím projednávání tohoto bodu. Přečtu omluvy.
Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dovolte mi, abych v zastoupení za pana ministra Pelikána představil návrh zákona o statusu veřejné prospěšnosti. Předkládaný návrh zákona především zakotvuje podrobné podmínky, za nichž má právnická osoba právo na zápis statusu veřejné prospěšnosti, zejména ohledně jejího předmětu činnosti, obsahu jejího zakladatelského jednání a způsobu nakládání se ziskem. Návrh zákona upravuje i některé další otázky související se statusem veřejné prospěšnosti, zejména s jeho odnětím. Dřívější návrh zákona byl projednán v legislativním procesu během roku 2013, byl schválen vládou i Poslaneckou sněmovnou. Senát ale návrh zákona nakonec zamítl, protože většina senátorů se přiklonila k názoru, že navrhovaná právní úprava bude znamenat výrazné zatížení soudů, které by měly o právu na zápis statusu veřejné prospěšnosti rozhodovat. Tato návaznost však není do budoucna vyloučena. Status by měl být zejména jakousi známkou kvality, stvrzením veřejné prospěšné právnické osoby pro potřeby soukromoprávního styku. Získání statusu je postaveno na principu dobrovolnosti ze strany jeho potenciálních nositelů.
Já se omlouvám, pane ministře, že vám vstupuji do vašeho projevu, ale požádám ctěnou sněmovnu o ztišení a v případě, že máte něco důležitého, co potřebujete diskutovat, abyste šli do předsálí. Prosím.
Zjednodušení pohledu na český neziskový sektor z hlediska zahraničních dárců a jiných podporovatelů. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dovolte mi vás požádat o podporu tohoto zákona.
Podle schválených pravidel... A přiznám se, že jsem se zatím s touto výtkou, že tam není velký státní znak, nesetkal. Čili asi to problém právní nebude. A proč to tak je, odborně nechám zpracovat odpověď. Určitě naši specialisté numismatici a vůbec odborníci na platidla vám doufám uspokojivě odpovědí. A jestli dovolíte, ještě bych zareagoval na pana poslance Skopečka. Tady ale dochází k určitému nedorozumění. Směšovat rozšiřování nástrojů, které mají sloužit specificky k makroobezřetnostním cílům regulatorních nástrojů, s nastavením měnové politiky je poněkud metodicky špatně. Protože my nemůžeme přece reagovat hrubým nástrojem, jakým jsou úrokové sazby, nebo nějakým jiným celkovým nástrojem měnové politiky, jako je třeba kurz, na to, když se nám vyvíjí situace specificky třeba více rizikově v jednom sektoru, byť důležitém, jako jsou hypoteční úvěry. Je hloupost zaříznout měnovou politikou tvorbu peněz, myslím též úvěrových peněz v bankách, když nám vůbec nedělá problém úvěrování podniků. Naopak je to dobře, že v té situaci, kdy je poptávka, se podniky mohou slušně úvěrovat bez nějakých překážek, tak není důvod to zaříznout nějakým paušálním rozhodnutím o extrémně přísné měnové politice. A o tom, že děláme nějaký experiment - tak pak ho dělá celý svět.
Také děkuji, pane guvernére. Pan poslanec Šenfeld se omlouvá na dnešek od 15.15 do konce jednacího dne z osobních důvodů.
Samozřejmě že to je návrh, který se blíží k tomu, co centrální banky využívají ve světě. A co se týče té metodicky poznámky, tak já s vámi nesouhlasím. Naopak.
V tom případě, pokud se nikdo další nehlásí, tak končím obecnou rozpravu. Zeptám se na závěrečná slova. Budeme tedy hlasovat o přikázání jednotlivým výborům k projednání. Nejprve rozhodneme o garančním výboru. Žádné další návrhy na přikázání výborům k projednání nepadly. Zeptám se, zda má ještě někdo nějaký návrh na přikázání. V tom případě budeme ještě hlasovat o návrhu, který padl v rozpravě, a to je na zkrácení lhůty na projednání ve výborech na 30 dnů. Končím projednávání tohoto bodu a děkuji panu guvernérovi.
Vážený pane předsedající, dámy a pánové, dovolte, abych stručně uvedl novelu zákona o mezinárodní spolupráci při správě daní. Cílem projektu je efektivně předcházet agresivnímu daňovému plánování a umělému daňově motivovanému přesouvání zisků. V těchto zprávách mimo jiné vykážou své výnosy a daňové povinnosti v jednotlivých daňových jurisdikcích. Na projekt OECD navázala Evropská unie, která tuto jeho část předala do směrnice o správní spolupráci v oblasti daní. Tato směrnice je návrhem zákona transponována.
Takže bod 15 a bod 12 za bod 67, v tomto pořadí.
Vážené dámy a pánové, jako obvykle si dovolím vládní koalici připomenout její programové prohlášení a již tři roky starý závazek občanům, že schválí zákon o referendu. Vláda ČSSD, hnutí ANO a KDU-ČSL ovšem podvádí občany a slib odmítá dodržet. Vím, že se vláda řídí dlouhodobě úslovím, že slib nezarmoutí, a také vím, že plnění slibů je to, co většina velkých a tradičních stran v programu rozhodně nemá. Ale je před volbami, a tak se třeba v někom z vládních stran hne svědomí. A já žádám vás, vážené kolegyně a vážení kolegové, abychom konečně zařadili pevně na program jednání Sněmovny návrh zákona o referendu, sněmovní tisk 559, a to na zítra po již pevně zařazených bodech. Premiér Bohuslav Sobotka obviňuje ostatní, když se mu to hodí, že prý nemají rádi demokracii. Země, v níž nevládnou občané, ale stranická oligarchie, není demokracie. To ví každý student politologie už v prvním ročníku. A v současné České republice to není nic jiného než vláda stranické oligarchie. Dnes bohužel platí - nemáme ani skutečnou demokracii a ani dostatek demokratů, kteří by byli ochotni ji podpořit. Všechny tyto návrhy zákonů jsem tady ve Sněmovně již navrhl, ale Sobotkova, Babišova a Bělobrádkova vláda nám je zamítla.
Děkuji. Prosím pana poslance Grospiče a připraví se paní poslankyně Nováková. Prosím, abyste se usadili na svá místa a poslouchali.
Ještě jsem asi opomněl, že navrhuji zařadit tento bod na zítřek po pevně zařazených bodech.
Prosím paní poslankyni Ninu Novákovou.
Děkuji za slovo. A zřejmě pod tímto tlakem vážení senátoři přehlédli jednu z příležitostí, kterou tady opakovaně nabízíme, a to je, aby se naše školství - je opravdu nejvyšší čas - přihlásilo k té kultuře, ke které patří země Koruny české i Republika československá i současná Republika česká. To je evropská kultura, která stojí na pilířích humanismu, antiky a židokřesťanském duchovním odkazu. A já teď, dámy a pánové, nemluvím ani za malou skupinu poslanců TOP 09, ti samozřejmě s tím souhlasí všichni, ale mluvím za 73 poslanců, kteří, když bylo hlasování o pozměňovacích návrzích v Poslanecké sněmovně, tak tento pozměňovací návrh podpořili. Tehdy prostá většina přítomných poslanců tento pozměňovací návrh podpořila a chybělo nám devět hlasů do kvora. Protože jsme tušili, že je možné, že to neprojde v rámci schvalování celého zákona, připravili jsme už v létě, zase napříč poslaneckým spektrem, celý klub TOP 09, konkrétní poslanci z ODS, z KDU-ČSL, z Úsvitu, z ANO, dokonce jeden poslanec z klubu sociální demokracie, připravili jsme novelu, která chce totéž. Je to záměr ochránit náš systém, aby bylo jasné, k čemu jsou naše děti vedeny. Proto prosím, aby bod číslo 149 schváleného pořadu schůze byl přeřazen jako druhý bod na středeční dopolední jednání.
Děkuji, pane předsedo. Hezký den, vážené kolegyně, vážení kolegové.
Další věcnou změnou je doplnění oprávnění pro Českou národní banku stanovit horní hranici vybraných úvěrových ukazatelů týkající se spotřebitelských úvěrů zajištěných obytnou nemovitostí. Jedná se o důležitý nástroj tzv. makroobezřetnostní politiky, který České národní bance umožňuje plnit jeden z jejích cílů, tedy pečovat o finanční stabilitu. Rád bych zdůraznil, že nejde o delegaci úkolů, a tedy Česká národní banka zůstala za jejich plnění plně odpovědna. Závěrem bych rád uvedl, že považuji za potřebné, aby Česká národní banka disponovala novými nástroji spojenými s plněním cíle péče o finanční stabilitu co nejdříve.
Ještě jednou dobré odpoledne. Do budoucna je tedy vhodné nastavit pravidla pro používání nástrojů, které se osvědčily. Další změnou je důraz na prevenci rizik spojených se vznikem spirály mezi cenami nemovitostí a úvěry na jejich pořízení a nadměrné zadlužování domácností. V této souvislosti bude mít novela zásadní dopad na trh s hypotečními úvěry. A další změny jsou pak už čistě technického charakteru. Děkuji za pozornost.
Děkuji. Novela vytváří předpoklady k účelnějšímu naplňování jednoho z našich základních zákonných mandátů a to je zajišťování tzv. finanční stability. Pro naplňování takového úkolu máme již zmíněné makroobezřetnostní nástroje, ale dnes všeobecně uznávané a mezinárodně doporučované nástroje, některé z nich nám chybí a týkají se právě té oblasti hypotečních úvěrů. Patří k nim ukazatele typu poměr výše úvěrů k hodnotě zajištěné nemovitosti, poměr výše celkového zadlužení a disponibilních příjmů žadatele o úvěr a poměr výše výdajů vyplývajících z celkového zadlužení žadatele o úvěr k jeho příjmům. Tyto nástroje v podobě těchto indikátorů a možnost jejich stanovení pro banky předkládá vláda za naší spolupráce v této novele. V souvislosti s vývojem těchto úvěrů dochází podle našich analýz k nárůstu možných potenciálních rizik pro finanční sektor i pro domácnosti. Chtěl bych zdůraznit, že jde o nástroj makroobezřetnostní, čili nástroj, který není nástrojem primárně ochrany spotřebitele, byť samozřejmě tyto sekundární důsledky také může mít, a proto ho začleňujeme do zákona o České národní bance, také proto, aby platil pro všechny úvěrové typy institucí, které máme, čili nejenom banky, ale i družstevní záložny, a nezačleňujeme ho právě proto do předpisů, které se primárně zabývají ochranou spotřebitele. Samozřejmě, je to regulatorní nástroj a my předpokládáme, a zákon to také předpokládá, že se zde zavádí určitá tolerovaná objemová odchylka.
Táži se, kdo další se hlásí do obecné rozpravy.
Pane předsedající, dámy a pánové, já se snad musím štípnout. Já se vrátím k tomu, proč mě to tak udivilo a proč budu hlasovat proti. Já se ještě vrátím k těm argumentům, které tady padly. Tady, když jsme o tom diskutovali, tak poslanec kolega Chalupa, který tady dnes není, argumentoval, že jsme jednali s izraelskou stranou a tam nám řekli, že jim to nevadí. Oni řekli, že je to poškodí, nicméně zaujali takové pragmatické stanovisko. Říkají - když jim to nedodáte vy, tak jim to dodá někdo jiný. Pro všechno to, co jsem tady říkal, možná přednesu kontroverzní návrh, nicméně přesto navrhuji, abychom zamítli tento návrh zákona už v prvním čtení.
Faktem je, že bylo dosaženo nějaké dohody. Někdy je to prostě...
Děkuji za návrh ještě k jednání. Pan kolega Milan Urban se hlásí do rozpravy.